Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Otevírám podrobnou rozpravu.
Rád bych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem již před dávnou dobou odůvodnil v obecné rozpravě. Nicméně se jedná o sněmovní dokument 7069, kde jsem opravil i nějaké legislativně technické oproti předchozí verzi. Tento sněmovní dokument se týká platů pedagogických pracovníků. Zavádí tarifní tabulku do zákona o pedagogických pracovnících a navazuje ji na průměrnou mzdu. Další je sněmovní dokument 5358 a ten se týká zachování akreditací v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Další dokument je sněmovní dokument 7097, který se týká výuky předmětů v cizím jazyce rodilým mluvčím. Další dokument je SD 5361, který předkládáme po dohodě s panem senátorem Drahošem, a týká se uznání předpokladu kvalifikace pedagogických pracovníků, kteří už na dané škole učí více než deset let. Další je sněmovní dokument 5744 a týká se uznání předpokladu kvalifikace studentům v programech pro přípravu pedagogů. My bychom rádi, aby mohl na výjimku jít učit v momentě, kdy studuje navazující magisterské studium.
Česká republika a v minulosti i Československo vybudovalo jednu z nejlepších forem přípravy učitelů pro žáky vyžadující specializovanou péči, takzvaní speciální pedagogové, ale my se můžeme díky této novele setkat s tím, že vlastně žáky, naše děti, které budou vyžadovat takovýto specializovaný přístup, nakonec bude učit učitel bez kvalifikace, ale budeme mít odškrtnuto, můžeme být při statistikách tak nějak spokojeni. Zůstanu u učitelství. Takže já si myslím, že otřít si boty o sociální demokracii na téma školství asi pro mé oponenty nebude tak obtížné, nicméně myslím si, že by bylo dobré, abychom se vzájemně neotírali, protože každý máme svého kostlivce. A proč tam nenastupují? Pane ministře, nemyslím si, že v tuto chvíli je novela zákona o pedagogických pracovnících, tak jak je předložena, nezbytně nutná, aby byla schválena tak rychle a v této podobě. Já si myslím, že pro nás pro všechny, i pro pedagogickou veřejnost a zejména pro naše budoucí žáky by bylo dobré, kdybychom se na ni ještě mohli znovu podívat, dostat z ní to, co se tam dostalo z nepochopitelných, možná pro někoho pochopitelných důvodů. Je tam spousta dobrých věcí. Ale myslím si, že jsou i cesty, jak na tomto zákonu ještě zapracovat, a myslím si, že se ty návrhy tady ještě objeví, a bylo by dobré, kdybychom nedali tentokrát najevo onu moc zákonodárnou v podobě, že to protlačíme, ať se děje, co se děje a za každou cenu.
Děkuji.
Opravdu krátká reakce. Já jsem chtěl vlastně připomenout to, co kolega Staněk uváděl ve svém projevu. Já si nemyslím, že děti v rukou učitelů ve škole jsou něco méně než pacienti v rukou lékařů. A já přesto, že jsem z opozice, chválím tedy záležitost se zvyšováním platů, opravdu upřímně. Když se řešil odklad maturity z matematiky, víte, že jsme byli z opozice na vaší straně víc možná než někteří z koalice.
Po skončení obecné rozpravy budeme o tomto návrhu hlasovat. Prosím, máte slovo.
Tak bych se ráda přimluvila za to, abychom skutečně zapřemýšleli, abychom s vaničkou nevylili i dítě, abychom se vrátili ještě s tímto návrhem zákona a dopracovali ho skutečně tak, aby byla spokojena odborná veřejnost, tak, aby naše děti měly to nejlepší z nejlepšího, protože ony to potřebují a ony si to zaslouží. Víte, není nic nového pod sluncem snaha snížit kvalifikaci učitelů. Vzpomínám si na 90. roky, kdy byly neoliberální návrhy ve smyslu: proč by učitel na prvním stupni základní školy měl mít vysokou školu, stačí přece středoškolák, umí číst, psát a počítat. Stejně tak to bylo ke druhému stupni, tam se navrhovala - mluvilo se o nějaké vyšší odborné škole nebo něčem podobném.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tato alternativa nebyla přijata. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Cítí se někdo nespokojen se svými návrhy, že nebylo o jeho návrhu hlasováno? Prvním dnešním pevně zařazeným bodem je Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Já chápu možná u některých rozčarování, u některých radost se schváleným pořadem schůze, ale pokud, kolegové a kolegyně, máte diskusi nad jiným tématem, než jsou spotřební daně, tak zásadně v předsálí, a to i straničtí kolegové paní vicepremiérky.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřila k Senátem vrácenému znění návrhu zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních a na základě senátního pozměňovacího návrhu také aktuální zákon o kompenzačním bonusu. Tato možnost již byla do zákona o spotřebních daních vložena během tohoto jara jako dočasné opatření účinné do konce tohoto roku. Z pohledu podnikatelského prostředí přinese navrhovaná úprava zvýšení právní jistoty subjektů a také administrativní zjednodušení celého procesu, umožnění vrácení piva do režimu podmíněného osvobození od daně. Já jsem tento návrh následně v Senátu podpořila a činím tak i nyní na plénu Poslanecké sněmovny. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem zákona souhlas ve znění vráceném Senátem.
Pane senátore, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Vojtěch Munzar, potom Mikuláš Ferjenčík, ano? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych zahájil další jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní politické grémium. Je to návrh, který nelze vetovat, protože jde o ústavní rozhodnutí, kdy návrh vrácený, zamítnutý Senátem, se zařadí na nejbližší probíhající schůzi. Já vám udělím slovo za chviličku.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Navázal bych na tu dohodu a debatu na grémiu, kdy se část těch věcí podařila zařadit z grémia, nebo navrhnout z grémia. Pracovně řečeno náhrady za škody způsobené kormoránem.
Jedna je za činy povahy úmyslného trestného činu. A druhá věc je, kdy je škoda způsobena majetným nezletilým. Dneska mimochodem tady máme hned druhou záležitost týkající se energošmejdů. Já vám děkuji za pozornost.
A nyní tedy v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Lukáš Kolářík a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo.
Ono se to může zdát, jako že to není velké číslo. To je další věc, že to číslo se vlastně může navyšovat. Je třeba říct, že česká legislativa, tak jak je teď nastavena, tak přispívá ke vzniku těch dětských dluhů, a proto jsem rád, že ministerstvo přišlo s tímto návrhem a můžeme to změnit a zařídit, aby se to nedělo. Jsme rádi, že to vyřešíme, doufám, že to posuneme zase dál. A děkuji za nás předkladatelům, kteří se inspirovali tím poslaneckým návrhem.
Tak, nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, zatím mám poslední přihlášku do obecné rozpravy.
My dlouhodobě toto považujeme za praxi, která z nás činí skutečně evropské exoty. Omlouvám se za to slovo, ale je to něco, co skutečně je těžko představitelné. Čili je to obrovský dluh nejenom této Sněmovny a vlády a já jsem rád, že ho rychle napravíme. Mě samozřejmě také trochu mrzí to, kolik nám to trvá času.
To znamená, byli to ti, kteří v minulých letech, nebo v minulé dekádě, odešli z řady důvodů a zareagovali na to, jaká je změna v ohodnocení, ve vnímání postavení učitele, v tom, jaká je strategie, jaký je plán, jaká je váha vzdělávání a ke vzdělávání dětí stávající reprezentací ať v Poslanecké sněmovně, Senátu nebo ve vládě činěna, a zareagovali na to tak, že se vrátili do učitelských řad. Já pokládám tyto tisíce učitelů a učitelek za ne první vlaštovku, ale docela zásadní signál toho, že se ta politika podpory profese učitele, zajištění dostatečného množství kvalifikovaných a aprobovaných učitelů a učitelek ve školách začala dařit. Ani z tohoto pohledu tedy předkládanou změnu nechápu, nerozumím jí. A musím říct, že mě vlastně zaráží, že se vláda, nebo že se my jako vláda více těmito úspěchy nechlubíme a nestavíme na nich další kroky. Protože pokud některé změny zafungovaly, tak bychom v nich měli pokračovat a ne zase otočit kormidlem úplně někam jinam. Protože si myslím, že nejsem sama, pokud poměrně se zděšením musím konstatovat, že tyto dokumenty, které jsou strategické, jsou nové a jsou to vládní dokumenty, žádným způsobem nesedí na to, co nyní máme na stole a co nyní projednáváme. Myslím si, že tohle by se samozřejmě mělo změnit. Nyní tedy ke stručnému shrnutí onoho mimořádného šetření, které já pokládám za důležité. Pokud se nepromítají, tak samozřejmě je zase dobré slyšet, proč se nepromítají a proč naopak se činí pravý opak. To si myslím, že je docela zásadní, a určitě to zajímá nejenom mne. Podotýkám, tady vidíte, jak za poslední dva školské roky se významně zpřehlednily počty úvazků.
Prostě připravilo se to správně, podpořila jsem návrh pana senátora Goláně, lidé to dostanou zpětně. To vám samozřejmě zašleme. A ještě jste tam měl jednu poznámku. Ještě něco důležitého jste tam zmínil. Insolvence, to vám pošleme. A ještě něco jste měl, abych nezapomněla? Asi jste včera nesledoval jednání vlády. Omlouvám se. COVID - Nájemné bude pokračovat. Kromě toho jede kompenzační bonus, ten jede pořád. Teď schválíme, věřím, tady ten souběh. Takže se to dneska připravovalo rychle s kolegy. A že budete navrhovat nějaké zvýšení, to já jsem zvyklá. Opozice navrhuje ke všemu, cokoliv udělá vláda, tak vždycky zvýšení. Ale má to jedno důležité ale, a to důležité ale budeme řešit zítra a bude to rozpočet. Protože pokud nebude rozpočet, bude rozpočtové provizorium. A to všichni víte, co znamená. Já to zítra ještě připomenu ve své úvodní řeči.
Já mám jenom dvě věci na paní ministryni. Takže tohle je jedna věc, co bych poprosil tlumočit. A druhá věc k tomu rozpočtu na tu záchranu.
Máte ta data z EET u většiny těchto subjektů nebo toho největšího spektra. Někdo bude mít zařízení, které nově zainvestoval, má tam vysoké zatížení. A mám na vás prosbu.
Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.
Protože když se podíváme na to, jak to v reálu pro ně vypadá, tak skutečně když včera jste něco schválili, tak reálně oni můžou tu pomoc očekávat v lepším případě v řádu týdnů, v horším případě a zcela reálnějším případě v řádu měsíců. A to je prostě vaše pomoc. To není reálně něco, co zachrání ty byznysy. To je něco, co je už dneska jenom posílá s takovým trošku hořkým výsměchem, kdy se zbytek společnosti diví - co ještě ti podnikatelé chtějí. Ale reálné příklady? COVID - Ubytování, který tady byl zmíněn. Tak prosím tady neříkejte tím stylem, tohle všechno přece je skvělá pomoc, když víme, jaká je realita!
Já také k paní ministryni. Pan ministr Havlíček v pátek říkal, že na pondělí chystá velkorysé plány, vysoké kompenzace, a vlastně jediné, s čím přišel navíc oproti tomu, co tady bylo předtím, jsou kompenzace restauracím. Samozřejmě za ně moc děkuji. Ale co ty další obory, které jsou zavřené? Fitness centra například a další sportovní organizace. Vy se jdete bavit odpoledne s panem premiérem o COVID - Kultura. Co ty další? Co třeba prádelny, které nejsou přímo zavřené, ale jelikož na horách zavřete hotely, tak tam ty prádelny nebudou vůbec fungovat? Promluvte s panem premiérem i o tomto. Moc děkuji.
Nepotřebují, aby je stát chránil novou regulací. Naopak se přirozeně ujaly, vznikají flexibilně tam, kde je poptávka, a rodiče jsou s nimi spokojeni. Pokud bychom zákon v předložené podobě schválili, docílíme jediného. Vyženeme rodiče, kteří dnes služeb dětských skupin využívají, do soukromých školek, kde budou platit mnohem vyšší částky. A jsem přesvědčen, že si nepolepší ani stát. Protože tímto zákonem omezíme možnosti rodičů, a tím pádem zkomplikujeme návrat do práce mnoha daňovým poplatníkům. To všechno se děje jenom proto, že došly evropské finance a vláda nechce ve financování dětských skupin pokračovat, a tak se tváří, že tu vzniká něco nového a pro rodiče příznivého. Bude se to staronově jmenovat jesle a vytáhne to trn z paty rodičům nejmenších dětí. Jenže je to podvod. Protože sice budeme mít jesle, ale nebudeme mít dnešní dětské skupiny. Dámy a pánové, mě tento přístup velmi mrzí. Vláda tedy žádné zadání k transformaci dětských skupin na jesle nedala. Zaznělo jen jasné zadání na nastavení financování z národních zdrojů. Tomu se ale v předloženém návrhu věnuje v zásadě jen jeden paragraf. My jsme si samozřejmě vědomi obrovského časového presu, do kterého nás vláda dostala. Financování prostřednictvím Evropského sociálního fondu končí a je třeba zajistit přechod na financování ze státního rozpočtu, a včera už bylo pozdě. Na druhou stranu vláda opětovně ukázala, že když chce, umí jednat rychle, a to nejen u covidových zákonů, ale i u běžné legislativy. Naposledy například u poslední insolvenční novely, kterou zveřejnila v pátek, a už ve středu byla po jednání vlády ve Sněmovně. Je to zodpovědnost této vlády, aby okamžitě vyřešila další fungování dětských skupin. A pokud jsou důvody, proč to udělat nechce, tak je to opět její zodpovědnost to rodinám vysvětlit. My se nechceme nechat vydírat. Odmítáme měnit koncept dětských skupin jen na zařízení pro nejmenší děti. Celý ten zákon je špatný, i při nejlepší vůli neopravitelný a zcela nadbytečný. Povede k zániku dětských skupin a poškodí rodiče i děti, které do nich docházejí. Proto ať se vláda k návrhu vrátí, proškrtá ho a vrátí ho v podobě, která bude řešit výhradně financování a ekonomický provoz dětských skupin. ODS je pak připravena pro něj zvednout ruku klidně i ve zrychleném legislativním režimu. Současně vyzýváme vládu, aby v co nejkratším termínu předložila zákon v podobě, která bude řešit výhradně financování dětských skupin, ale nebude je měnit na regulované jesle pouze pro nejmenší děti. Pokud budeme v příští vládě, mohu slíbit, že prostředky na provoz dětských skupin vyčleníme, protože podpora rodin a svobodná volba rodičů při výběru péče o vlastní děti bude naší absolutní prioritou. Děkuji za pozornost.
Potom paní poslankyně Pekarová. Jenom upozorním, že máme pevně zařazený bod na 12.40, kde vás budu muset přerušit.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych jen chtěla na úvod říci, že jsem v minulém volebním období tady byla a pomáhala jsem z opozice právě s kolegy prosadit zákon o dětských skupinách. Myslím, že tady zazněla celá řada výhrad, a je jasné, že dětské skupiny plní svoji roli. Já jsme se tehdy rozhodla pro podporu dětských skupin ze dvou důvodů. Ukazuje na mě, že tři minuty. Protože dětské skupiny mají u nás místo. A doufám, že paní ministryně mi vyhoví u některých pozměňovacích návrhů tak, jako já jsem jí dnes vyhověla, a končím tímto svoji řeč.
Ano, dobrý den, dámy a pánové. Já se tedy omezím opravdu jenom na dvě stručné věty. Záleží mi na tom, aby rodiče dětí měli možnost dále využívat služby dětských skupin, ale považuji za nutné, abychom v druhém čtení celou řadu věcí v tomto návrhu opravili. Proto podporuji to, abychom ten zákon opravdu posunuli dál a stihli jej opravit.
S přednostním právem Jan Chvojka, předseda klubu ČSSD. Ano, poznamenal sem si. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Zájem není.
Druhou výzvou, na kterou chceme reagovat, je brexit. Smyslem je prevence zneužívání zákona a sociálního systému a eliminace případných bezpečnostních rizik. Právní postavení rodinných příslušníků, kteří již na území pobývají, se nijak nemění a změna se dotkne pouze nově příchozích rodinných příslušníků.
Doufám, že vaše zpravodajská zpráva bude o to kratší.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, omlouvám se. Já jsem si vyslechl úvodní slovo pana ministra. My už jsme se předem domlouvali, že asi navrhneme i zkrácení lhůty na projednání tohoto zákona. Ale to bychom udělali až v obecné rozpravě, až bude zahájena.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jana Čižinského, a dále Radek Koten. Pan poslanec Čižinský je připraven ke svému vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vláda tady předkládá poměrně rozsáhlou novelu z dílny legislativců Ministerstva vnitra. Dovolte trošku širší úvod. Hranice se do značné míry zavřely a mnoho lidí, kteří byli zvyklí cestovat, muselo v uplynulém roce zůstat doma. Pro mnohé z nás to bylo nepříjemné, pro některé to bylo bolestivé, že nebylo možné jezdit do zahraničí. Takto to bylo zhruba 15 let, a najednou to má být jinak. Dámy a pánové, to je velmi důležité. Skutečně se může stát situace, že pár čeká miminko, a my tady teď budeme schvalovat, že znemožníme tomu páru, aby mohl k sobě přijít a žít společně v naší zemi, protože těhotnou ženu mnohé komerční pojišťovny vůbec nepojistí. Důvodová zpráva vytváří dojem, jako kdyby toto zpřísnění, které je poněkud nefér nazýváno zpřesněním, bylo nějak nutné z důvodu práva Evropské unie, tedy jako kdyby Česká republika zkrátka k tomuto zpřísnění přistoupit musela. Tak tomu není.